Nyní vystoupí pan poslanec Čižinský, připraví se pan poslanec Veselý.
Dámy a pánové, já bych rád zdůvodnil dva své pozměňující návrhy. Já teď řeknu několik vět o městě, které znám nejlépe, tedy o Praze. Praha pro své návštěvníky poskytuje služby přibližně za 640 milionů korun. Tam chybí ustanovení, že zastupitelstvo třeba může rozhodnout, že dorovná inflaci. Dámy a pánové, ještě mi dovolte vyslovit přesvědčení, že zastupitelé a zastupitelstva vědí, co dělají, že nechtějí poškodit ani turismus, ani své občany, kteří z turistiky žijí, že jsou schopni si stanovit ten poplatek po dohodě, že jsou schopni ten poplatek stanovit po dohodě od určitého roku, aby to nebylo skokové.
Jedná se o Já se nyní táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy?
Dovolte mi proto se jen krátce vyjádřit k pozměňovacím návrhům, předloženým ve druhém čtení.
Já vás poprosím o klid!
Pozměňovací návrhy hospodářského výboru. Tyto návrhy vnímáme jako vhodné a přijatelné. Jedná se o návrh, který zrušuje celý zákon o investičních pobídkách s odůvodněním, že se tím umožní diskuse o přednosti a novém pojetí investičních pobídek. V případě námi navržené novelizace předcházela skutečně složitá příprava a velmi odborná debata s veřejností v rámci výzkumu, v rámci vývoje, se všemi podnikatelskými svazy, institucemi, Hospodářskou komorou atd. S tím plně souhlasíme. Pozměňovací návrh poslance Munzara na omezení investičních pobídek, a to jen pro malé a střední podnikatele, to na první pohled dává svůj význam. Jenom ještě doplním, o jaká se jedná čísla ve smyslu, jak velká musí být ta investice. Ten současný stav je ještě takový, že to platí pouze pro ty, kteří dávají do té investice 100 milionů korun a výše. Pokud se jedná o postižené regiony, tak je to 50 milionů korun a výše, ta investice. Jinými slovy vlastně, je to pro firmy ve všech regionech 50 milionů a výše a v těch postižených 25 milionů korun a výše. Je tady celá řada zemědělských programů v rámci rezortu zemědělství. A je zde samozřejmě celá řada dalších programů tzv. tačrovských, čili technologické agentury, ve smyslu toho, když ta menší firma spolupracuje třeba s nějakou univerzitou nebo výzkumným ústavem. Co je ještě zajímavější, je to, že ty programy nejsou zcela využívány. Například v TAČR je převis dneska nabídky, než je poptávka. Podle Ministerstva průmyslu a obchodu je tento návrh po diskusích přijatelný.
Dobrý den, vážené paní ministryně, vážené kolegyně a kolegové. Mnozí tady děkovali. Já chci poděkovat někomu jinému. Já chci poděkovat všem těm poskytovatelům, a to zejména neziskovým organizacím a těm, co poskytují terénní služby, že to v takovéhle zemi vydrží. Že ty služby stále poskytují. Kdyby jich nebylo, tak se tady vůbec nemáme o čem bavit. Ty peníze bylo nezbytné najít. A my jako opozice jsme museli sehrát svou roli v tom, co mně připomínalo koňský trh. Rozpočet na sociální služby a sociální práce byl od začátku nerealistický. Vy jste jako vláda vůbec nevzali v potaz žádné z mnoha pozměňovacích návrhů. Ještě jednou opakuji, že ti, co každý rok vydrží pracovat v takovémhle stresu a v takovéhle nejistotě, jsou ti, co by si zasloužili náš potlesk a náš dík. A už aby tu byl návrh stabilního, předvídatelného financování. Za to jsem ráda. Standardy služeb jsou také slíbené. Takže v příštích letech, pevně doufám, se toto už nebude opakovat. Ale skutečně děkujme těm, kdo ty služby v takovémto prostředí jsou ochotni poskytovat.
Také děkuji. A nyní je v rozpravě přihlášena paní poslankyně Aulická, ale to vypadá, že již vystoupila a nemá zájem znovu vystupovat. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.
Takže sociální demokracie o to usilovala od počátku. Ministryně práce a sociálních věcí samozřejmě pracovala. A já sice vnímám potřebu státní kasy, ale jsem ráda, že dneska, tedy konečně a definitivně, k té dohodě došlo a sociální služby budou dofinancovány. To říkám jako předsedkyně odborné komise pro sociální práci České strany sociálně demokratické.
Možná se blížíme k závěru. V tom případě otevírám rozpravu podrobnou a tam je jako první přihlášen pan předseda Výborný. Stahujete?
Jak už jsem říkala v obecné rozpravě, ráda bych se přihlásila k našemu usnesení.
Děkuji. Takže to je jedno usnesení, které v tuto chvíli máme. Není tomu tak. V tom případě končím podrobnou rozpravu.
Jen velmi stručně, už jsem to tady říkal.
Děkuji. Prosím pana zpravodaje, aby nás provedl hlasováním o usneseních. Podle mě máme jenom to usnesení paní poslankyně Šafránkové. Zahajuji hlasování. V hlasování číslo 929 je přihlášeno 101 poslanců a poslankyň, pro 32, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Kdo je proti? V hlasování číslo 930 je přihlášeno 102 poslanců a poslankyň, pro 27, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Ještě vás seznámím s omluvenkami. Já také děkuji. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo. Nezlobím se na ni, rozumím tomu, hlídá finance, vnímá to pouze jako čísla. A to kontruje právě těm číslům, které tady paní ministryně uváděla. Takže to jsem chtěl jenom uvést na pravou míru, aby si veřejnost udělala svůj obrázek.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Ale ty kraje potřebují ty peníze okamžitě.

Proto mě to velice mrzí. A ta tady nezazněla. Také tady nezazněla pro mě opravdu velmi důležitá informace. Určitě poletí někam za sluníčkem do nějaké dobré destinace.
A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kaňkovský.
Dobré odpoledne. Nicméně musím říct, že jsem konsternován tím, jakým způsobem nám to zde obě ministryně sdělily. Protože jestliže máme dneska 7. června, tak si myslím, že na nějakou euforii, nadšení, možná fanfáry a ohňostroje opravdu v tuto chvíli není místo. Já děkuji za to, že ty peníze najdete. Souhlasím s kolegyní Aulickou, že část těch peněz bude velmi těžké k těm krajům dostat. A myslím si, že nad tím se tady rozplývat, kolik jste dali miliard navíc... Takže argumentovat tím, že vy jste dali nějakých mnoho miliard navíc, to si myslím, že je úplně špatně.
To je v tuto chvíli poslední faktická poznámka.
Děkuji za slovo. Chci reagovat na tu doposud proběhlou diskuzi. Zajímalo by mě, na co byly tedy původně určeny. Chci se tedy doptat, jak to s těmito konkrétními prostředky má být a jak tedy moc rychle je můžeme vlastně alokovat právě na tyto potřebné služby. Samozřejmě je dobře, že ty prostředky nakonec pro kraje budou. Jsme rádi, že ten tlak vedl k dobrému výsledku. Ale to už je takový postesk, který vlastně dneska nemá možná takovou váhu. Takže děkuji předem za zodpovězení té otázky paní ministryni. A samozřejmě budeme dále bedlivě sledovat, jestli ty termíny budou skutečně naplněny.
Prosím, paní ministryně.
Velmi stručně. Jsou to finanční prostředky z operačního programu Zaměstnanost a jsou realokovány zejména z prioritní osy na podporu rovných příležitostí a pak také na podporu zaměstnanosti. Protože v současné naprosto výjimečné situaci na trhu práce jsme se rozhodli právě tyto finanční prostředky přesunout a investovat právě do sociálních služeb.
Takže nyní zpět do rozpravy.
Co ale musím říci. Omluvíte se těm poskytovatelům, krajům, obcím, těm klientům za to, že to trvalo tak dlouho. A ještě jedna věc. Ono to všechno není tak růžové, jak se zdá. To je další fatální zpráva. Fatální zpráva pro rodinnou politiku v České republice. Jenom připomenu, že se jedná o preventivní aktivity pro podporu rodiny, partnerství a rodičovství a také na podporu práce s dětmi. Dámy a pánové, na závěr mi dovolte připomenout, že to usnesení z 31. schůze mělo mnoho dalších bodů. A já také očekávám, že Ministerstvo práce a sociálních věcí a vláda přijdou velmi rychle, a tam byla konkrétní data. Do 25. června 2019 bude výboru pro sociální politiku předložen věcný záměr vládní novely zákona o sociálních službách. A to klíčové je: Já bych se nerad dočkal toho, že podobnou komedii a šarádu a to, že budeme my z opozice muset tady neustále tímto trapným způsobem tlačit vládu k financování sociálních služeb, že to opět zažijeme příští rok na jaře. Takže tu věc je potřeba řešit koncepčně, dlouhodobě.
Já také děkuji. Nyní asi udělám nejdříve to, že paní ministryně Maláčové se mi znovu hlásila s přednostním právem.
Já jenom velmi stručně v reakci na pana poslance Výborného prostřednictvím pana předsedajícího. Ta poznámka k národnímu dotačnímu Rodina je správná až na jedno slovo, které je tam špatně. Včera jsem na to v interpelaci odpovídala i vaší paní poslankyni Golasowské.
Nevím, jestli to v tuto chvíli chce využít.
To, že vláda tuto situaci promptně vyřeší a fungování sociálních služeb a jejích klientů nebude v České republice byť na jedinou minutu narušeno, by mělo být samozřejmostí. Ovšem zásadní je, aby se tato nedůstojná situace neopakovala každý další rok. Aby se ministři či spíše ministryně této vlády veřejně nedohadovali, kdo za vzniklý tristní stav může, kdo má najít finanční rezervy, kdo co splnil, co nesplnil, kdo je jak schopný či neschopný, jakkoliv je dnes pověstný černý Petr mnohem spíše na straně Ministerstva práce a sociálních věcí. Proto bychom měli jednoznačně definovat minimální a celorepublikově závazné obsahové standardy sociálních služeb. Ruku v ruce s definicí těchto standardů musí jít i jasné zákonné stanovení odpovědnosti za jejich naplňování a vymáhání. To je věc spíše střednědobá a dlouhodobá, jakkoliv se na ní musí začít pracovat už nyní. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Stanovisko výboru bylo sděleno na začátku tohoto bloku a stanovisko paní ministryně bude předkládat u každého pozměňovacího návrhu. Myslím, že je dostatečný klid. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Návrh byl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Děkuji vám. Kdo je proti? Pardon, pane zpravodaji. Pan poslanec Veselý se hlásí pravděpodobně k zápisu o hlasování.
Jenom vás ještě poprosím, vždycky jak jste říkal, že se to týká toho a toho.
Paní a pánové, přeji hezký dobrý den. A vzpomeňte si, byli jsme vyzýváni, abychom vzhledem k tomu, že jde o sociální služby, změnili svoje dosavadní stanoviska na podporu těchto posledních návrhů. Ale to není to důležité. Důležité je, že je třeba uvést hlavní důvod. EET se bude týkat pouze poskytovatelů sociálních služeb, kteří jsou obchodní korporací a nespadají do neziskového sektoru, kam se řadí i obecně prospěšné společnosti a příspěvkové organizace. Podpora takovéhoto návrhu by byla nadbytečná, protože bychom podporovali něco, co skutečně v reálném světě je velmi, ale velmi mizivé.
Já vám děkuji a s přednostním právem se přihlásila paní ministryně, poté pan předseda Výborný.
Děkuji, pane předsedo. Co se týče neziskových organizací, pod EET nespadá to, co se týká hlavní činnosti neziskových organizací. Co se týká fyzických osob, tak ty všechny spadnou do limitu 600 tisíc, pokud bude hotovostní platba, tam nebude problém. Takže nám zůstává jediná skupina podnikatelských subjektů se sociálními službami, to znamená ti, kteří to dělají soustavně za účelem dosažení zisku, protože jenom podnikatelská činnost podléhá EET, to je potřeba si uvědomit. Pokud by to nebyla podnikatelská činnost, nepodléhá EET. A upozorňuji na jednu věc. Pokud uděláme výjimku, tak dopadne v podstatě na všechny, ta výjimka, a dopadne i na takové ty pseudosociální služby. Pozor na to!
Ta argumentace je úplně stejně nesmyslná jako u kosmických služeb nebo kosmické dopravy, kterou jsme tady taky měli.
Není zde žádné další přednostní právo. Kdo je proti? Je tady žádost o odhlášení, já jí vyhovím a poprosím o nové přihlášení. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další den 30. schůze Poslanecké sněmovny, vítám vás na ni. Z členů vlády se omlouvají: Lubomír Metnar - pracovní důvody, Tomáš Petříček - zahraniční cesta, Robert Plaga - pracovní důvody, Miroslav Toman do 12 hodin z pracovních důvodů. Vážené kolegyně, vážení kolegové, než přistoupíme k programu 30. schůze Poslanecké sněmovny, chtěl bych vás informovat, že dne 6. června tohoto roku zanikl poslanecký mandát Mikuláši Peksovi. V této souvislosti je nutno učinit některé ústavní kroky. Já vás poprosím o klid v sále, již byl zahájen jednací den.
Okamžikem zániku mandátu poslance Mikuláše Peksy nabyl uvolněný mandát pirátské strany za volební kraj 6 Ústecký první náhradník, kterým je podle výsledku voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 pan František Navrkal. Mandátový a imunitní výbor konstatuje, že Současně prosím pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nového poslance. Dámy a pánové, prosím, abyste povstali. "Slibuji věrnost České republice.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
Já vás pro změnu poprosím o klid v sále, abychom se nemuseli překřikovat. A budeme pokračovat. Já vám děkuji, pane poslanče. A nyní se ptám, kdo má zájem o vystoupení, případně ke změnám pořadu schůze. Prosím, pane předsedo Faltýnku.
Děkuji za slovo. Dobré dopoledne, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo. Dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl pevné zařazení bodů z bloku zákony vrácené a zamítnuté Senátem.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dobrý den. Já bych si dovolil přece jenom ještě variantně vás požádat, protože ta situace není úplně jasná a bude možná potřeba se tomu tady věnovat více.
Dobře.